Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství na tom už začaly pracovat. Víme, že musíme do dvou týdnů předložit pandemický zákon. Víme, že spolu chceme mluvit o tom, jak upravit stávající opatření, i že chceme schválit rozpočet a kultivovat kompenzace. Proto vás chci tak, jako na začátku dnešního dne, moc poprosit o to, abyste rozhodli správně.
Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Ondráček za klub KSČM a připraví se ještě pan poslanec Výborný, který se přihlásil do rozpravy.
Děkuji, pane předsedající.
Po přerušení budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem Otevírám rozpravu k otázce zkráceného jednání tohoto tisku. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. V tom případě končím rozpravu a přednesu návrh usnesení: Návrh byl schválen. Můžeme tedy pokračovat ve zkráceném jednání s projednáním tohoto tisku. Paní ministryně z pověření vlády přednese úvodní slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych krátce představila vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Říkáme tomu zkráceně izolačka. Cílem tohoto návrhu je motivovat lidi k testování, nahlašování kontaktů a vstupů do karantény nebo izolace, což by mělo zamezit dalšímu šíření infekce mezi lidmi. Jen jedna třetina lidí s příznaky nebo po rizikovém kontaktu jde na testy. V průměru lidé při trasování nahlašují pouze jednu osobu, se kterou byli v epidemiologicky významném kontaktu. My se právě domníváme - je to vládní návrh zákona - že propad příjmu je jedna z příčin nízké motivace. Myslím si, že se tomu nelze divit. Konkrétní částky můžu pak vyjmenovat.
Nenuťte mě, abych jmenoval jednotlivé kolegy a kolegyně.
Zodpovědné chování nesmíme trestat. O tom jsem přesvědčena. Díky izolačce by se lidé neměli obávat testování či nahlašování skutečného počtu kontaktů. Tento zákon je tak podmínkou pro opravdu funkční trasování. Teď mi dovolte, abych vám krátce představila principy.
Konkrétní příklad. Já jsem hovořil se zástupci Českého tenisového svazu a nevím, proč by nemohli třeba tenisté hrát v halách, když jsou od sebe 20 metrů. To jsou konkrétní příklady. Ano, jsou s tím spojené otázky výměny vzduchu, dezinfekce prostor, nějakých režijních opatření, ale to se dá všechno vyřešit. Proč je sport důležitý? Já vím, že v rámci covidové krize má každý nějaké - Prosím? Že jsem vám chyběl? Já vás mám strašně rád, opravdu
Já vám všem děkuji.
Proč je sport důležitý. Už je to tady s námi rok, dá se to zvládnout těžko. Pojďme prosím ty cesty hledat, budeme vám v tom naprosto nápomocní. Když například pan ministr Havlíček jel lokálkou po jižních Čechách, tak jsem k tomu řekl, že je to úplně v pořádku, protože komu uškodí, když půjde sám po lese se svým psem? Nikomu. Ale vysokoškoláci jako by snad zůstávali bokem zájmu. Co se řeší, když se podíváte do médií? Řeší se maturanti. Furt maturanti, maturanti, maturanti. Pokládal bych to za dobré, vhodné a pokládám to také za velmi důležité. Vládu musím pochválit v jedné věci, respektive ve dvou, i pana přítomného pana ministra, že velmi aktivně vyslyšel podnět, který jsem mu před pár dny dával, aby se umožnilo otevření knihoven v režimu výdejních oken. Je to velmi důležité, blíží se státnice a zároveň také studenti píší své závěrečné práce. Děkuji velmi za to. Nejsou to jenom středoškoláci a první stupeň, jsou to i vysokoškoláci. Přijde mi rovněž, že se zapomíná na kulturu. Není tomu tak. To je ten důvod, to je to, co nám na tom tak velmi vadí. To by byla skvělá informace třeba v dubnu 2020 nebo ještě na podzim. Tak je to návrh, tisk číslo 1152, který umožňuje uložit podnikatelům správní trest zákazu činnosti při opakovaném porušování opatření. Vytýkám před závorku, že podporuji to, aby bylo právo vynucováno, aby byla opatření dodržována, ale je nutné také, aby podnikatelé věděli, co je po právu a co po právu není. A za toho stavu vláda chce zpřísňovat opatření?
Kdo je proti? Mám do ní v tuhle chvíli pět přihlášek. Jako první je přihlášená paní poslankyně Alena Gajdůšková, ani nemusí využít své přednostní právo jako zpravodajka, ale je to její vystoupení v rozpravě s jejím stanoviskem.
Děkuji ještě jednou za slovo. Vážený pane předsedající, dovolte, abych se v této chvíli jako řadová poslankyně vyjádřila k předkládanému návrhu zákona. Můžeme to tak vnímat. První se týká hlášení volných pracovních míst. My jsme si asi většinově mysleli, že většina lidí má příjmy buď jako osoby samostatně výdělečně činné, nebo jako zaměstnanci, ať už na plný, nebo zkrácený úvazek. Na jaře se ukázalo, že je spousta a spousta lidí, kteří svůj příjem mají dán tím, že skládají dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Já se k nim potom přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost a ještě jednou prosím o podporu tohoto návrhu zákona a zvážení podpory těch pozměňovacích návrhů.
Děkuji paní poslankyni Aleně Gajdůškové.
Budu reagovat na paní poslankyni Richterovou. Ta jarní vlna - dostal skoro každý kompenzační bonus. Ale teď k vaší otázce nebo k tématu, které jste tu otevřela. Samozřejmě řešíme tam i tento problém. Tam se domníváme, že není třeba nic řešit. Pokud pobírají kompenzační bonus, nebudeme řešit, to se asi shodneme, to je jasné. A pak je skupina, na kterou cílíte. To je skupina těch, kteří nemají omezenou činnost, normálně podnikají a musejí do karantény. Bude to v zákoně o kompenzačním bonusu. Ale navrhujeme v této fázi, aby se to týkalo těch, kteří jsou nemocensky pojištěni.
Moc děkuji, paní ministryně, za vysvětlení vašeho pohledu. A pokud dostane za 14 dní karantény nebo nemoci 5 000 korun, tak vám garantuji, že velká většina z nich prostě do práce půjde, protože ty peníze potřebuje. To znamená, poměrově zase něco odvede, za těch 14 dní polovinu peněz. Ale on 14 dní místo toho půjde do práce a bude to roznášet.
Klidně se přihlaste znovu. Prosím, máte slovo, paní poslankyně, dvě minuty.
Nicméně znovu zopakuji: To opravdu důležité sdělení je, v současné době nemocenské pojištění pro živnostníky funguje tak, že prvních 14 dní nic nikdy nedostanou. Je to prostě veliký rozdíl oproti zaměstnancům. Já bych vás velmi chtěla požádat o zvážení, zda těch 370 by nebylo mnohem užitečnější pro naši celou zemi vzhledem k tomu, jaké jsou náklady na celkový lockdown, jaké jsou náklady na celkové zvládání pandemie. Těch 370 dát epidemiologicky nařízeným karanténám u živnostníků všem a covidovým pacientům. A u těch, kteří si platí nemocenské, to zvednout na 500 korun, aby to bylo alespoň o něco více motivující. Prostě dát výjimečné situaci výjimečná pravidla. A říkám to proto, že potřebujeme zejména tuto skupinu obyvatel namotivovat.
Nyní ještě jedna faktická poznámka opět pan poslanec Martin Jiránek.
Olga Richterová už to částečně dovysvětlila. Tady je opravdu o tom, že já chápu, že vy chcete nějakým způsobem reagovat na ty, kteří si tu nemocenskou platí. Je to přece o tom: My chceme udržet ty nemocné doma!
Děkuji za slovo. Nebudu tady ani nic slibovat. Věřte, že to zvážíme, porovnáme, budeme hledat nějakou primární spravedlnost.
Přiznávám se tedy velmi, že mne netěší a vadí mi mnohé nelogičnosti v tom, jak ty věci probíhají, že si už rok nelze koupit normálně věci běžné spotřeby třeba v marketech, kde jinak stejně si jdete koupit potraviny.
Ano, prosím o klid! Prosím, pokračujte.
Velmi silně vnímám situaci zdravotníků i lidí pracujících v sociálních službách. Výzvu zdravotnických a lékařských odborů podpořily i nemocnice a obě odborové centrály. Pondělní společnou výzvu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky a Lékařského odborového klubu, Svazu českých lékařů politikům a veřejnosti podpořily také Asociace českých a moravských nemocnic, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů. Požaduje, aby politici přestali zneužívat situaci k prosazení svých sobeckých zájmů, vzali vážně nebezpečí nových silně nakažlivých mutací koronaviru a aby prodloužili nouzový stav. Kolegyně, kolegové, mysleme na ty všechny v první linii, ale také na ohrožené skupiny, na seniory a osoby se zdravotním postižením.
Děkuji.
Děkuji. Oni opravdu od nás nepotřebují slyšet, kdo za co může, kdo co měl dělat dřív, kdo co dělal špatně nebo kdo náhodou dělá co dobře, ale jaká je cesta z toho ven. To je úkol politiků. Pak se nedivte, jak nás mají občané rádi. Já se jim nedivím. Vrcholnou odpovědnost nepochybně nese vláda a musím jasně říct, že jsou nepatřičné výkřiky na opozici, že na nich ulpí vina. Ano, i opoziční politik je politik a nemůže se zříkat své odpovědnosti, ale vrcholnou odpovědnost má vláda i za tuto situaci, a ta na prvním místě má jednat, hledat řešení, vytvářet dohody a prostě být vždycky první na tahu. Posun za těch 11 těžkých měsíců nenastal skoro žádný. To je oprávněná kritika. Nebo to si kolegové opravdu uvědomili tou pověstnou rychlostí blesku? Že jsou poslanci KSČM naštvaní, že jim premiér nesplnil, co slíbil, to chápu.
V Rakousku už mají jihoafrickou mutaci a to nejhorší, co je, je zjištění, že v Portugalsku přišla brazilská mutace. A to je velký problém. Takže ano, můžete nám vyčítat, měli jsme tolikrát nouzový stav a co jste udělali. My samozřejmě se budeme starat hlavně o vakcínu. Ale musí to říct ten koordinátor. Souhlasím asi s tím, že naše hygiena měla reagovat rychleji. Není to o tom, že jsme říkali, že zakážeme pohyb občanů mezi kraji, je to okres. A myslím si, že nejsme sami. Nasazení armády, když máme nasazených 900 vojáků. Nedávám k tomu tweety, nemám ani čas. Já můžu jenom požádat všechny občany České republiky, aby když skončí nouzový stav, aby ještě více dávali pozor sami na sebe a pečovali o svoje zdraví. Do této chvíle nikdo ani pořádně nezjistil, na základě čeho ten zabiják útočí a zabíjí lidi. Takže vás chci požádat ještě znovu, jestli byste to nepřehodnotili, tu vaši pozici, a nedali nám šanci dva týdny, dva týdny. Já nemám problém i veřejné kontroly. Ale pokud nepracujete ve státní správě, pokud nepracujete na ministerstvu, pokud nevíte, jak to všechno funguje, pokud nemáte nějaký aparát, který nějak funguje...
Potom tady máme vyjádření České statistické společnosti, a já sice říkám, že vláda, ale zopakuji - pokud by tady současná opozice seděla za mnou ve vládních křeslech nebo ve vládních funkcích, chovala by se naprosto stejně, jako se dnes chová vláda ANO a ČSSD, protože pocházejí ze stejné líhně - vláda zavádí restrikce na základě emocí, nepracuje s daty, kritizuje boj s koronavirem. Česká statistická společnost. Vyšlo to na dezinformačním serveru Hospodářské noviny. Vláda řeší covid jen podle emocí, s daty neumí pracovat, zazněla kritika, vyšlo na dalším dezinformačním severu iDnes.cz. Co je klasickou ukázkou pokrytectví této doby a neschopnosti správně interpretovat výsledky, je fakt, že děti by měly jít do škol na základě testování. A teď prosím všechny rodiče, kteří nás poslouchají, aby poslouchali velmi bedlivě a zeptali se svých poslanců, proč je to tak jak to je, protože ta odpověď zní: Výjimka pro školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti je stanovena z toho důvodu, že se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných lidí, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Poprosím všechny rodiče, kteří nás nyní sledují, aby se zamysleli nad tím, jak velmi proměnlivý je jejich kolektiv nebo kolektiv jejich dětí, které chodí do školy. Přikročíme k největšímu skandálu dnešního dne. Já tady stojím před prakticky prázdnou Poslaneckou sněmovnou, protože všichni kolegové na znamení svého nesouhlasu s tím, že nemám nasazenou roušku, odešli z této místnosti. Nemůžeme s určitostí říci, že člověk po očkování se už nikdy nemůže nakazit a nemůže být infekční. V tuto chvíli tedy platí, že i když je někdo očkován, tak stejně po kontaktu s pozitivním, a ne pouze pozitivním v tomto případě, ale s příznaky, do karantény musí, uvedla tisková mluvčí. Druhý největší skandál dnešního dne není o nic menší. Pan ministr zdravotnictví, který drží basu s ostatními, a proto odešel, opět lhal lidem na tiskové konferenci, šířil hoaxy a dezinformace, fejky a strašil lidi v této zemi, že v hradecké nemocnici pacienti leží na chodbách, aby to vzápětí hradecká nemocnice vyvrátila s tím, že se o pacienty stará, podle sdělení ředitele. Například v hradecké nemocnici se pacienti musí ukládat mimo klasické pokoje, třeba i na chodbách této nemocnice, nemocnice je velmi přetížená, podobně jsou na tom i ostatní nemocnice v tomto kraji, uvedl ministr. Nemocnice tyto informace popřela, takže pan ministr zdravotnictví opět lhal. Já nevím, jestli to je hra, kdy on už tu funkci nechce dělat, a proto dělá všechno pro to, aby se nemusel na covidovém šílenství podílet a pro jistotu se chce nechat z té funkce vyhodit, anebo jestli už je tím lhaním tak přepracovaný. Nicméně nemocnice odpověděla, že pacienti v žádném případě neleží na chodbách a je pro ně zajištěna péče odpovídající jejich zdravotnímu stavu, vyvrátil ministrova slova mluvčí Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jakub Sochor. Takže bohužel máme vládního ministra, který systematicky a úmyslně šíří fejky a hoaxy. Odpověď na tuto otázku zná zřejmě pouze pan ministr. Tak já nevím, kdo z vás sleduje tyto pohyby na burze, nicméně řekl bych, že tady někdo asi investoval do těchto akcií a dneska je zklamaný tím, že ty akcie klesají, a ptá se tady, proč. No, ty akcie klesají, protože ty vakcíny jsou šmejdy, nefungují, nikdy nefungovaly a nikdy fungovat nebudou tak, jak nám bylo tvrzeno. Takže lidé, kteří si nechali ty vakcíny aplikovat, se stali něčím jako obětí podomních prodejců hrnců, protože asi zhruba stejnou kvalitu má to zboží, které jim vstříkli do jejich těla. Proč jsem citoval paní ministryni financí? Místo toho jsme těch 184 miliard zaplatili za to, aby ta ekonomika nefungovala.
Většina našich škol je v tuto chvíli uzavřená a děti, žáci, studenti se vzdělávají distančním způsobem. Jsou regiony a obce a školy, které se i po roce spoléhají na prostou výměnu písemného zadávání úkolů. Důležité je také říct, že zcela vynulováno je neformální vzdělávání nebo také volný čas a pedagogika v rámci volného času. Ani v tomto ohledu neexistuje nějaký konkrétní plán, jak vrátit naše školy, vzdělávání našich dětí k normálu. Obdobná je situace u žáků základních škol, které v současnosti mají prezenční výuku. Počet nových případů je sice menší než v mateřských školách, ale rovněž aktuálně roste a dosahuje maxima za celou dobu epidemie. Naopak u starších žáků základních škol, které mají v současnosti distanční výuku, je situace stabilizovaná, v grafu ÚZISu, který je tady zveřejněn, je uveden příklad žáků ve věku 13 let. Co z toho plyne? Toto je podle mého soudu dluh. A je jasné, že toto musí být napraveno. Tyto iniciativy jsou ovšem dílčí. Týkají se nějaké části, například soukromých škol. Jiná situace je v Praze, jiná situace je v okrajových regionech republiky. Chci samozřejmě všem těmto školám, ředitelům, učitelům i žákům poděkovat za tuto jejich snahu. Nejvíce totiž všechny unavuje a táhne do deprese to, že se nic neděje a že nejsou součástí žádného řešení, že by se věci, v tomto případě vzdělávání, vracely k normálu a mohly se vrátit k normálu. Podotýkám, řada těchto škol je už zahájila nebo je zahajuje v nejbližších dnech. Je to systém, kde ředitelé pravidelně komunikují s rodiči a jde o malé obce. Na této skupině škol je možné vyladit citlivost testování vůči dětem, komunikaci s rodiči, učitelkami a učiteli. Tím je vyřešena i citlivost osobních údajů i maximální pečlivost a opatrnost v bránění šíření koronaviru. Tak postupují i na školách v Rakousku. Naše epidemiologická situace je aktuálně horší. Právo na vzdělání dětí nesmí být jen na papíře, zvláště když se ten papír jmenuje Listina základních práv a svobod. Do 15. února je možnost zajistit ochranné pomůcky, respirátory a další, vhodné a šetrné testovací sady a další potřebné materiály pro první fázi nejen směrem k dětem, ale také pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům ve školách.
Žijeme v situaci minimálně polototalitního státu, propouštějí se odborníci, lékaři, zdravotníci, kteří si dovolí upozornit na pravý stav v jejich nemocnicích. Také vyskočila informace o tom, že Agrofert se podílí na testování v rámci České republiky. Kolik procent těch trestů dělají firmy, které jsou ekonomicky nebo personálně propojeny s Agrofertem? A pokud tady dnes předseda komunistické strany pan Filip vyzýval k větším represím a k důslednějším represím, prosím vás, co může být důslednějšího, než když vyženete děti, které si sáňkují a bobují na kopečku, co může být důslednějšího? Přitom tento národ se schází tajně v hospodách, tento národ se schází v tajných kadeřnictvích, pedikérnách, děti se navzájem navštěvují, protože nemají co dělat, navštěvují se v absolutně nekontrolovatelném prostředí, nebo nekontrolovaném. Není žádný důvod pro plošná opatření, je čas na to, ty peníze, které se vrážejí do toho, aby ekonomika umírala, investovat do ohrožených skupin, a ty z nás, kteří se nebojíme touto pandemií projít čelem, nechat čelem projít. Situace ve společnosti se blíží výbuchu, a já proto doufám, že dnes nebude nouzový stav schválen, a doufám, že tato vláda, která tady, zde není, ani svá vlastní nařízení porušující premiér nebo ministr vnitra v sobě nenajdou odvahu poslouchat rozkazy svých nadřízených jak z Evropské unie, tak z různých fondů nebo Světového ekonomického fóra a že nenabudou odvahy ve jménu globálního světového resetu zničit poslední zbytky svobody a fungující ekonomiky v této zemi. Protože pokud se o to pokusí, tak já si opravdu nemyslím, že by si to národ nechal líbit.
Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Marian Bojko.
Tento dokument nás teoreticky vrací znovu na začátek, tedy k běžné lékařské praxi, která se na 10 měsíců někam vytratila. Takže zde máme v rozporu definici Evropské unie, která stanoví potvrzený případ pouze na základě pozitivního testu, a pak máme nové doporučení WHO, které říká, že je potřeba pohlížet k celkovému stavu pacienta, a tedy každého řádně vyšetřit. Tedy konečně návrat k lékařské praxi, kdy nemoc opět určuje lékař. V tom kontextu vám přečtu jiný článek, který vyšel 10. února v iDnes. Nové mutace covidu značně komplikují vyhlídky na rychlý konec pandemie. Podle odborníků se lidé budou muset smířit s tím, že budou kvůli mutacím viru chodit s odstupy několika měsíců či let na přeočkování. Musíme se smířit s tím, že budeme chodit na přeočkování, a to možná i inovovanými variantami vakcíny, které budou reagovat na nové mutace.